Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, i já musím říci, že jsem překvapen tím, že se změnily dohody z grémia, to, jak bude postupovat Sněmovna. A to mě přesvědčilo, nebo donutilo k tomu, že chci načíst pevně zařazený bod.
Dále je přihlášen pan poslanec Stanjura.
Jenom dvě poznámky.
Bod 103 je změna Římského statutu a bod 104 je změna článku 8 Římského statutu. Pan poslanec Fiala navrhuje na 10.30, což nejde, protože máme interpelace. V tom případě se vypořádáme hlasováním s návrhy. Nikdo nemá námitek. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh také byl přijat. Tento návrh byl také přijat.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi úvodem říct, že každou podporu rodiny v hnutí Úsvit vítáme a budeme hlasovat pro tento návrh. V tomto smyslu jsme připravili pozměňující návrh, který nyní vložíme k hlasování. Naše republika vymírá a vládní návrh, který dává porodné pouze na druhé dítě, nic neřeší. Proto my v Úsvitu chceme, aby porodné dostávali rodiče také na třetí, čtvrté či jakékoliv další dítě, ale pouze za podmínky, a v tomto smyslu bude náš pozměňující návrh, že mají řádnou pracovní minulost minimálně pět let a čistý trestní rejstřík, přičemž do těchto pěti let by se započítávalo i vysokoškolské studium. Porodné na první a druhé dítě ponecháváme tak, jak předložila vláda. Mimochodem, již v červnu jsem z tohoto místa vyzýval vládu, ať předloží jasnou strategii na podporu rodin s dětmi, ale na stole nic nemáme. Ano, bylo to řečeno tady paní ministryní. Cílem státní politiky nesmí být podpora jakýchkoliv rodin, ať už to zní třeba nekorektně. Stát v zájmu všech občanů této země musí cíleně podporovat rodiny s dětmi, ovšem rodiny, které jsou přínosem společnosti, to znamená ty, kde rodiče řádně pracují a zároveň nepáchají trestnou činnost. To znamená ty rodiny, které dávají naději, že i jejich děti budou pro naši zemi přínosem. A v tomto smyslu je náš pozměňující návrh. Jak jsem říkal, jelikož náš národ bohužel vymírá. V prvé řadě by stát tedy měl podpořit každé narozené dítě, protože statistika je neúprosná. A řešením není rozhodně imigrace, jak už jsem slyšel z mnoha úst, i z úst politiků. Nemá proto logiku trestat řádně pracující slušnou rodinu za to, že si pořídí třetí, čtvrté nebo páté dítě, tím, že jim za to nedáme porodné nebo jiné sociální dávky. Já vím, že vláda tento návrh podle mého názoru ve skutečnosti myslí jinak. Bojí se zneužívání porodného sociálně slabými nepřizpůsobivými rodinami. Bohužel, s příslovečnou vaničkou vylévají i tisíce nevinných dětí z řádně pracujících rodin, které potřebujeme. Pojďme být systémoví a nastavme pravidla tak, jak je společnost potřebuje. Podpořme každé dítě, každou rodinu, ovšem jen v případě, že daná rodina dává naději na slušnou výchovu. Porodné ať je bonus těm, kdo řádně pracují, kdo žijí slušně, kdo řádně vychovávají své děti. Není přece fér jen proto, že některé neslušné rodiny mají obvykle hodně dětí, trestat i ty slušné, co chtějí mít také hodně dětí. Vždyť ty děti potřebujeme a chceme. Porodné musí být motivační. Musí být signálem státu, který tím říká: "Jsem vděčný za každé, slovy každé dítě pracovitých a slušných lidí. Není to dar, protože tím, že jste pracovali a že k práci a slušnosti vychováte své děti, státu ve skutečnosti vyděláte daleko víc než já vám tady dávám." Takové by mělo být uvažování státu. Zní to možná cynicky, ale cenu života stát umí vyčíslit, přestože jednotlivé známé výpočty se liší. Jinými slovy můžeme také říci, že s každým dítětem, které se nenarodí, 12 mil. korun ztrácíme. Pokud se děti naučí být prospěšnými občany, pak přinášejí celému státu, celé společnosti nesmírné zhodnocení. Teď budu mluvit jako byznysmen. Investování do řádných slušných občanů není politická propaganda. Je to, vážení přátelé a vážená vládo, ekonomická nutnost. A i ty peníze na to máme. Vždyť celá republika má tisíce svých opencard a tisíce jiných tunelů. Peníze jsou, práce také. A když budeme chtít, budou i děti. Stačí jen maličkost - nebát se a nekrást.
Děkuji panu předsedovi Tomio Okamurovi. Pokračujeme faktickou poznámkou paní poslankyně Marty Semelové.
To se vždy rozhoduje při schvalování státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. To znamená mimo jiné, že se konzervuje stav, který vznikl v minulosti, kdy pro stanovování směrných čísel nebyl úplně obecně známý systém. Tento rozptyl je značný a není odůvodněný. Ministerstvo ve svém stanovisku k mému pozměňovacímu návrhu uvedlo, že neexistuje korelace mezi potřebností služeb a zalidněním území. Ve stanovisku je napsáno, že naopak kraje s odlivem obyvatel, typicky kraje příhraniční, řeší na svém území sociální jevy, které jsou finančně náročné. Chci dodat, že mnou navrhovaná úprava, kterou předložím v podrobné rozpravě ve druhém čtení, spočívá v tom, že ministerstvo každoročně na základě jasných pravidel nastaví tyto podíly, které nevycházejí pouze z počtu obyvatel, aby bylo jasno, nebo registrovaných kapacit. Když se podíváte na srovnání počtu obyvatel a výši navrhovaného koeficientu ve vládním návrhu, rozdíly jsou značné. Někdo na tom významně vydělá, někdo na tom významně prodělá. Navíc stanovením těchto podílů přímo v zákoně se zakonzervuje stav minimálně na několik let, přičemž měnit tyto podíly v zákoně i podle mé zkušenosti bude velmi obtížné. To ale není tento případ. V daném případě se tedy ukazuje, že ony podíly na dotaci ze státního rozpočtu by mělo ministerstvo stanovit na základě jasných pravidel pro každý rozpočtový rok. Jsou to státní peníze a ministerstvo by pro každý rok mělo tuto celkovou částku rozdělit.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Připraví se pan kolega Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Myslím si, že je dokonce věcně správný, to znamená přesunout financování sociálních služeb na kraje a kontrolní činnost vrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí. To považuji za první chybný krok. Není nijak právně závazná a stává se a stane se zcela jistě to, že budeme mít pro 14 našich krajů 14 různých metodik, jak tyto peníze pro poskytovatele rozdělovat. Ponechám stranou to, o čem tady hovořil pan kolega Vilímec, že o těchto částkách by mělo rozhodovat zcela jasně zastupitelstvo kraje, neměla by to být kompetence vyhrazená pouze radě kraje. Další otazníky vyvolává to, co se stane, když se někdo z poskytovatelů sociálních sítí, který nedostane příspěvek, bude odvolávat.
Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Všichni víme, že zásadním dopadem této novely je přechod financování sociálních služeb na kraje, respektive toto je už z dikce v tuto chvíli platného zákona.
Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
V tom případě obecnou rozpravu končím. Můžeme pokračovat rozpravou podrobnou.
Přeji dobrý den. Jde o výhodu pro tělesně postižené, to je pravda.
Děkuji panu poslanci Raisovi. Pan poslanec Uhlík a připraví se pan poslanec Kalousek.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já jsem včera v obecné rozpravě odůvodnil podrobně svoje pozměňovací návrhy, takže zde se k nim pouze přihlašuji.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova, pane vicepremiére.
Včera tady byla plodná diskuse čtyřhodinová. Já jsem se na to díval.
Pane ministře, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale prosím svoje kolegy, aby vydrželi. Já vím, že je to dnes dlouhý den, ale prosím, ztište se.
Návrh byl projednán ve výborech pro obranu, pro životní prostředí a pro veřejnou správu a regionální rozvoj a já předpokládám, že s usneseními jednotlivých výborů vás seznámí určení zpravodajové. Hlavním důvodem, jak všichni víme, je optimalizace vojenských újezdů, redukce počtu armády. Čili v počtu, který vykazujeme dnes, to je zhruba těch 21 tisíc vojáků, nepotřebujeme újezdy, které byly dimenzovány pro 115 tisíc vojáků. Dalším podstatným důvodem je narovnání občanských práv obyvatel vojenských újezdů. Ta myšlenka samozřejmě už má svoji historii a svůj průběh, vychází z Bílé knihy o obraně, vychází z detailní a komplexní analýzy Generálního štábu Armády České republiky. Vojenské újezdy Boletice, Hradiště a Libavá svými podmínkami plně vyhovují výcviku jednotek armády ve všech druzích příprav, vojenský újezd Březina pak nabízí specifické podmínky pro základní výcvik a i zdokonalovací výcvik profesionálů. Na rozdíl od toho vojenský újezd Brdy je prioritně určen k výcviku dělostřelectva. Vzhledem ke své rozloze výcvikových ploch, a to je pouhých 12 % území újezdu, neumožňuje plnohodnotný výcvik. Náš návrh zákona přináší změnu stávajících hranic újezdu Boletice, Březina, Hradiště, Libavá a pak zrušení vojenského újezdu Brdy. Na vyčleněných územích bude umožněn vznik nových obcí nebo se vyčleňované území přičlení k území přilehlých obcí. Návrh optimalizace zahrnuje i dohodu o převodu majetku z vlastnictví Ministerstva obrany na nově vzniklé obce. Ti již několikrát a opakovaně věřili právě v narovnání svých občanských práv a bohužel stát je už několikrát v minulosti zklamal, když ta jednání skončila bezvýsledně. S tím jsou obce srozuměny. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si úplným závěrem dovolím tvrdit, že to je dobrý a velmi pečlivě prodiskutovaný kompromis, který přináší vhodné řešení dlouhodobě odkládaného a neřešeného problému. Proto věřím, že návrh podpoříte a doporučíte k dalšímu projednávání.
Děkuji, pane ministře. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a výboru pro životní prostředí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Zmocňuje zpravodaje - tedy mě, abych s ním seznámil plénum Poslanecké sněmovně.
Pan ministr Dienstbier už tady není, jak se dívám. Já s tím, paní kolegyně, naprosto souhlasím. Já vám to vůbec nevyčítám. Říkám, jsem s vámi v souladu, s tímto názorem.
Byla jsem nějakým způsobem oslovena, tak si dovolím zareagovat také ve vší smírnosti.
Do obecné rozpravy ještě pan kolega Opálka.
Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegyně, dovolte mi pár obecných poznámek. Příčiny velké nezaměstnanosti, lichvy, hazardu, ale také neuvážené privatizace bytového fondu. A všimněte si, že už budeme pomalu ve funkci rok, a také jsme se s tím nedokázali rychle vypořádat.
Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak ji končím. Jestli chce, tak prosím, paní ministryně, teď je ten moment.
Už tady bylo řečeno o privatizaci. Jinak bych chtěla komentovat k té kontrole. Děkuji za pozornost.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. Krátce shrnu debatu. Všichni byli věcní. Jednou tady pan kolega Kováčik říkal, že téměř všichni mluvili k tématu.
Odpověď na toto usnesení nemáme. Práce se nějakým způsobem rozběhla jen ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, další informace nemám. Doufám, že tyto informace si předáme, protože výbor pro sociální politiku na nich trvá dokonce i formou doprovodného usnesení pana kolegy Soukupa. Nyní konkrétně k tomuto návrhu zákona. Již zde zaznělo nebezpečí vytěsňování lidí, kteří ztratí bydlení. Co s nimi bude, zákon neřeší. Proto se k tomuto návrhu stavím poměrně zdrženlivě. Já tomu rozumím. Nyní bych k tomu ještě chtěla říct dále, že se touto problematikou zabývám dlouhodobě, již minimálně sedm roků. V současnosti jsem také členkou Platformy pro sociální bydlení, která nabídla svou spolupráci při tomto řešení, a mám informace, že paní ministryně tuto spolupráci přijala, takže to vítám. Tato platforma navrhuje v současnosti upustit od zpřísňování výplaty dávek na ubytovnách do té doby, než bude poskytnuta reálná alternativa v podobě sociálního bydlení. Mám svolení je citovat. Tento případ konkrétně řeším. Systém, který pracuje s negativní motivací, není v souladu s moderními přístupy v sociální práci. Nyní slyšíme stesky starostů, kteří chtějí tuto problematiku řešit. Proč se nedaří tento zákon prosadit? Diskuse na tomto místě zůstává stát. Starostové by měli mít zdroje pro eventuální rekonstrukci bytů, výstavbu bytů, ale zejména by měli vlastnit 25 až 30 % bytového fondu, který by měli k dispozici pro lidi ohrožené bydlením, zejména pro rodiny s dětmi. Jsou zde různé cesty. Housing first, kde to třeba úplně není. Není tomu tak.
Ocenil jsem, že tady nezaznívaly žádné výzvy k vystěhovávání do zahraničí. Poslední poznámka taky na margo výzvy, aby měly větší roli samosprávy, a je to technická informace. Bohužel se situace musela vyhrotit až do dnešní podoby, aby samosprávy začaly jednat.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Situace se však rozhodně nezlepšuje.
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Slovo má pan předseda Faltýnek.
Dobré ráno, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl - Dále mi dovolte, abych navrhl jménem poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO 2011, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích i po 19. a 21. hodině. Prosím, aby se o mých návrzích hlasovalo odděleně.
Pan předseda Kalousek má slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych nerad, aby opět nedošlo k nedorozumění. To, co tady přednesl pan poslanec Faltýnek, až na ten poslední bod skutečně reflektuje dohodu poslaneckých klubů - až na to poslední. Včera mandátový a imunitní výbor v disciplinárním řízení se mnou přijal rozhodnutí, se kterým nemohu souhlasit a proti kterému se hodlám odvolat k Poslanecké sněmovně. Po rozhovoru s některými předsedy klubů navrhuji jeho pevné zařazení na příští čtvrtek v 11 hodin.
Druhý můj návrh - pevně zařadit bod číslo 57, návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tedy školský zákon, sněmovní tisk 288, prvé čtení, na pátek 19. září po již pevně zařazených bodech, současně však nejdříve ve 12 hodin.
Pokud si nepřejete využít přednostního práva, tak bych dal slovo panu poslanci Chalupovi, který byl přihlášen.
V úterý 16. 9. proběhlo druhé čtení tohoto návrhu zákona. Lhůta mezi druhým a třetím čtením byla zkrácena na 48 hodin a uplyne tento čtvrtek.
Děkuji. Pane předsedo, paní a pánové, přeji krásný dobrý den. Já jsem té včerejší - no, dohodě - neměl jsem pocit, že zrovna se mnou se uzavírá dohoda, ale budiž, rozhodnutí většiny já respektuji, pokud je učiněno demokraticky. Hovořil se mnou o tom pan kolega Sklenák, vy, pane předsedo, také.
Já jsem Středočech a mám tady vyřídit od všech starostů Středočeského kraje, že prostor rušit nechtějí. Chtějí, aby tam zůstal vojenský prostor.
Nyní prosím s faktickou pana předsedu Hamáčka. Prosím, vaše dvě minuty. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, aby se připravil pan poslanec Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Černocha.
Hezký podvečer, dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně. Další věc je, že jsou tam objekty, které si myslím, že se nedají ani zrušit. Víme, jak to funguje.
Naopak, nedoporučím, aby se cokoliv měnilo na směrných číslech, podle kterých budou rozdělovány peníze na sociální služby mezi jednotlivé kraje a hlavní město Prahu. Ostatně během jednání o novele proti nim z Asociace krajů, jejímž členem je i hlavní město Praha, nebyly závažnější připomínky. Osobně jsem velmi uvítal řešení dalšího problému. Tím je inspekce sociálních služeb. Na její úroveň a hlavně na to, že se zatím šlo spíš po účetní kontrole než po kvalitě, si léta stěžovali sami poskytovatelé. Proti původnímu znění novely budu podporovat pozměňovací návrh na to, aby do inspekčních týmů byli zařazováni také zástupci krajů. Co pokládám za důležité? Měla by také přiblížit podmínky a standardy sociálních služeb v jednotlivých krajích. Pochopitelně při respektování regionálních specifik.